A jestli já si něco myslím, tak skutečně zásadní je se proinvestovat z této krize. Prostě musí být zajištěno, aby ty zdroje šly do investic. Tady na tom asi nebude v rámci těch našich debat rozporu. Musíme s tím principem solidarity na tom pracovat. A já jsem ráda, že když jsou to připravené projekty, tak skutečně pokud ta masivní podpora do investic bude, tak ta rozhodnutí budou do konce června. Ne že budeme vyhodnocovat dotační titul ještě třeba několik měsíců a tak dále. A jsem velmi ráda, že starostové reagují takto pozitivně a jsou připraveni společně s námi ty investice realizovat. My jsme se o tom bavili na vládě.
Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové.
Proč to děláte takhle složitý? Proč budete formou vašich dotací přispívat obcím a městům na nějaké projekty z vaší tabulky? Teď jste tady vytvořili konstrukt kompenzačního bonusu, dobře, tak pokud nechcete jít na senátní vratku, tak jim ty peníze pošlete, ať je mají jako příjem, ale netvořte tady nějaké dotační tituly. Na to nikdo z těch starostů není zvědavej. Proč to děláte tak složitý? Nechte jim ty peníze, starostové si s tím umí poradit, a netvořte tady nějaké tabulky.
Nyní pan kolega Petr Gazdík s faktickou poznámkou.
Tady si někdo zapomněl brýle. Paní ministryně, vy si z nás děláte srandu. Jinak to nevidím. To opravdu nemyslíte vážně. Tímto rohlíkem můžete opít někoho, kdo skutečně neví, o čem je řeč. Ale předpokládám, že většina poslanců má nějakou komunální zkušenost nebo je alespoň soudných, takže ví, o čem je řeč. Co ty ostatní? To myslíte vážně? Vy dáte - jak za starého Říma nám dáte práci a hry? A to celé bude trvat měsíce? Styďte se!
Vážené kolegyně, kolegové, já opravdu nechci zdržovat. Taky jsem podrobně poslouchal. Jsem rád za tuhle diskusi. Tady zazněla otázka, kde se sebraly peníze v těch městech a obcích našetřené. Já vám to řeknu, kde se sebraly. Sebraly se od těch firem, které je vydělaly a prostřednictvím daní vám odevzdaly a vy s nimi můžete hospodařit. Takhle to prostě je. Za dva měsíce uzavření těch firem - a já to budu deklarovat na mé firmě - jsem přišel o pět let naspořených peněz. To znamená, že o 20 milionů pro mou firmu. Ale takhle dopadlo tisíce firem po celé republice. A díky tomu, že jsme jim nepomohli, že jsme je v tom nechali, že řada firem, která pracovala, nedosáhla na bonusy. Protože když si budeme rozdávat plnými hrstmi napříč, tak nám nezbude na obce, nezbude nám na podnikatele. Ale když ten podnikatel nebude, tak vy na té obci nebudete mít ani korunu. Nebudete moct financovat ani autobusy, ani školky, ani školy.
Debata může být velmi jednoduchá. Pokud tady všichni říkají, dokonce i zástupci vládních stran, že to chtějí těm obcím kompenzovat, tak to vyřešme takhle jednoduše, elegantně a hlavně rychle.
Omlouvá se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík z dnešního jednacího dne ze zdravotních důvodů. Další s přednostním právem, pan předseda Bartošek, poté pan předseda Farský.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom krátce k sociální demokracii. Nemusíte zařazovat nový bod, nemusíte případně jako komunistická strana hledat doprovodné usnesení. My tady řešení máme a to je senátní návrh zákona. A teď sociální demokracie dělá, jak když u toho nebyla. To znamená, sociální demokracie, ano, schválila a podpořila zákon, který bere peníze samosprávám a krajům. Vy na rozdíl od opozice tu možnost máte. Opozice může ty věci řešit až tehdy, když ten zákon přijde to Sněmovny. To znamená, selhali jste a teď marně hledáte řešení. Tak podpořte senátní vratku a je to vyřešené hned.
Já bych vás všechny zase poprosil trochu o ztišení. Prosím, máte slovo.
Je to bod, který to řeší koncepčně. Tu debatu, kterou tady mezi sebou vedeme, můžeme na dost dlouhou dobu vyřešit tím, že nastavíme financování tak, jak odpovídá.
První bod ráno? Jenom se pro jistotu ptám. Já tedy budu postupovat podle písemných přihlášek.
Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Jistě jste zaregistrovali prohlášení současného ministra zahraničních věcí pana Tomáše Petříčka a jeho předchůdců Lubomíra Zaorálka a Karla Schwarzenberga publikované v tisku, ve kterém varovali před nelegálním postupem Státu Izrael při řešení blízkovýchodního konfliktu, před údajnou anexí palestinských území a porušování lidských práv. V textu prohlášení pak deklarovali, že jde jen o jakousi přátelskou radu spojenecké zemi, s níž má Česká republika dlouholetou tradiční vazbu -
Já vás přeruším, paní poslankyně. Prosím vás, mějte ohledy ke své kolegyni a ztište se!
- a odvolali se na to, že přátelé si mohou věci říkat otevřeně. Ano, to tak opravdu je, nicméně způsob, jakým byl tento text pojat, a jeho forma jsou nejen dle mého názoru spíše nepřátelské. Apriorně se nepodezírají a veřejně nepoukazují na toho druhého, že může být potenciálním zločincem. A uvedený text bohužel nelze chápat jinak než jako podezřívavý a očerňující. Jedině takový způsob patří k opravdovému přátelství. Zároveň bych chtěla podotknout, že všichni tři autoři coby zkušení politici a diplomaté jistě dobře vědí, jakým způsobem se má vytvářet zahraniční politika státu. Jistě dobře vědí, že podobné aktivity vedou pouze k tomu, že se naše zahraniční politika stává nečitelnou a nesrozumitelnou nejenom pro Izrael, ale pro celé mezinárodní společenství. Jsem přesvědčena, že toto prohlášení zkrátka poškodilo naše vzájemné vztahy se Státem Izrael a že oslabuje jeho pozici, neboť se může stát pro jeho tradiční nepřátele dobrým argumentem, že ani jeho spojenci mu nevěří. Proto se domnívám, že Poslanecká sněmovna by v této záležitosti měla dát jasně najevo, že na pozici České republiky se nic nemění, že našemu partnerovi důvěřujeme a podporujeme jej v mírovém úsilí. Proto bych chtěla na pořad naší schůze navrhnout nový bod s názvem Postoj Poslanecké sněmovny k vzájemným vztahům mezi Českou republikou a Státem Izrael a v tomto bodě bych vám ráda navrhla usnesení v duchu toho, co zde říkám. A to, že to usnesení by mělo být nějakým způsobem konsenzuální, to mně je jasné, takže jsem připravená i podpořit usnesení některých dalších kolegů, o kterých vím, že budou něco podobného navrhovat. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu.
Návrh byl přijat. A nyní přistoupíme k projednávání bodů tak, jak jsme o nich rozhodli, a současně předám řízení schůze.
Senát vrátil návrh zákona s pozměňovací návrhy.
Podle současného znění uvedeného zákona se ruší evidenční povinnost do uplynutí tří měsíců po skončení nouzového stavu. S touto změnou nemůže Ministerstvo financí prostřednictvím mé osoby vyjádřit souhlas, protože je to v rozporu s principy, na kterých systém evidence tržeb stojí. V současné době podnikatelé, kterým již povinnost evidovat tržby vznikla, poukazují na nerovnost mezi nimi a těmi, kteří ještě evidovat nemusí. Dovolte mi, abych vás požádala o podporu znění Poslanecké sněmovny.
Prosím, pane senátore, máte slovo.
Skutečně se tak stalo a mohli jsme si odpustit dvojí projednávání v podstatě jednoho a téhož zákona. Dobře víte, že stav nouze se několikrát prodlužoval, a vláda tedy přišla s prodloužením těch jednotlivých termínů. I paní ministryně zde uvedla termín, který není úplně přesný.
Vážený pane premiére, vážená paní vicepremiérko, milé kolegyně, milí kolegové, základním úkolem vlády v každé době je udržovat zemi ve stabilitě. To, co vláda dělá tímto zákonem, je, že dělá přesný opak. Uvrhuje zemi do nestability. Proč obce a kraje vrháme v tuto chvíli do nestability a nedůvěry? Moje obec, v případě, že tento návrh projde a nebude ze strany vlády jasná garance toho, jakým způsobem a jak nejrychleji tuto situaci vyřeší, tak okamžitě přeruší práce na další etapě vodovodu, nebudeme stavět další vrt vodovodu, nebudeme pokračovat v rozvoji optických sítí v obci, nebudeme dělat opatření proti suchu a nebudeme stavět nové veřejné osvětlení. Ta pětistovka na kompenzačním bonusu je sice hezká, ale ty firmy více potřebují práci a potřebují stabilitu. A já vás o tu stabilitu teď žádám, a proto vás, pane premiére i paní ministryně, teď a tady veřejně vyzývám, pojďte nám říct, jak tu stabilitu zajistíte. Pojďte říct obcím a krajům, jak tento problém vyřešíte, a jak ho vyřešíte co nejrychleji.
V tomhle směru má přece smysl finanční prostředky obcím a městům a krajům uvolnit na investice, uvolnit je tak, aby opravdu bylo možné zadávat zakázky i u českých firem, nebo právě u českých firem na investice v těch menších sídlech i ve větších městech a na krajích. Bylo přece jasné, že to postihne nutně i města a obce. Proto se vracíme k tomu, a vláda má nástroje, jak to řešit, a to řešení neznamená na úkor státního rozpočtu pomocí jedné součásti těch veřejných rozpočtů. Hledáme řešení, jak to udělat, pokud je tedy ten zájem myšlen vážně. Já odmítám to, že by se to mělo realizovat prostřednictvím dotací, protože o nich přece dobře víme, že jsou to jedny z nejdražších peněz, protože spotřebujeme spoustu českých korun na to, abychom zajistili veškerou administrativu, abychom zajistili rozhodování o tom, kdo dotace dostane a kdo dotace nedostane. Tímto způsobem vláda může velmi efektivně určit, kam by finanční prostředky měly jít, a mají to určitě být investice a údržba, tak aby to opravdu znamenalo podnícení dalšího ekonomického rozvoje. V tomto směru se nepochybně shodneme. Znovu tedy vyzývám vládu, protože to může udělat. Může to udělat velmi rychle. Může to, když by existovala shoda, udělat třeba i dnes. Je to v tomhle směru opravdu konkrétní, jasný návrh, jak se s tím vypořádat a pomoci české ekonomice. My nepochybně podpoříme návrhy, které půjdou tímto směrem, které jednoduchým způsobem, ne tak, že se vytvoří nové dotační programy a vytvoří se znovu jistě i nerovnost v tom, že ty obce, které mají dávno dopředu velké projekty přichystané, tak budou nutně o krok napřed. Podpoříme návrh, který bude směřovat k tomu, že vláda najde finanční prostředky na investice a údržbu ve městech a obcích. Neházejme obce a města přes palubu. A stejně tak je jasné, že nemůžeme hodit přes palubu všechny podnikatele, kteří čekají na kompenzační bonus, kteří čekají na to, že Česká republika naplní to, o čem i ve Sněmovně dlouhodobě hovoříme. Vláda k tomu má nástroje, je možné tomu pomoct a výsledkem, když to udělá například i podle té naší inspirace, bude prospěch jak státu jako celku, tak nepochybně i jednotlivých měst, obcí a krajů.
Připraví se Věra Kovářová.
Společně tady hledáme východiska z něčeho, co jsme nikdo neočekával. Ta postkoronární krize ekonomická je velmi složitá situace a já si myslím, že to není o tom, co si budeme poměřovat, kdo je chytřejší, bystřejší anebo rychlejší. O 11 miliard korun, se kterými ony dnes počítají pro různé investice, a mají to ve svých programech. Kraje by přišly o 4 miliardy korun.
Děkuji. Takže nyní dvě minuty - pan poslanec Josef Hájek.
Dobrý podvečer. Já se budu snažit být stručný. Reaguji tady na pana kolegu Stanjuru, který prohlásil, že nezná žádného starostu, který by byl nespokojen s rozpočtovým určením daní, takže bych ho pozval 15. června. To je za prvé. Já jsem za svůj pracovní život zažil řadu krizových situací a vždycky ta krizová situace je nějaká výzva. Já pamatuji minulý režim, a kolik bylo v minulém režimu krajů? Jestli se dobře pamatuji, bylo sedm. Když to fungovalo tenkrát se sedmi kraji a nebyly dálnice, tak proč to dneska nemůže fungovat v sedmi krajích?
Já přečtu dvě omluvy a potom na faktickou půjde předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se na faktickou pan poslanec Miroslav Kalousek.
Přesvědčte své občany, že se má Olomoucký kraj a Zlínský začlenit zpátky pod Moravskoslezský. To jsme oba dva. Ale nevím.
Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se v obecné rozpravě pan zpravodaj Tomáš Martínek. Prosím, vaše dvě minuty.
Jenom pro pana poslance Hájka jako pamětník. A já jsem patřil k těm, kteří v té vstupní diskuzi navrhovali konečné číslo pět. Všichni víme, že to skončilo číslem čtrnáct.
Já bych tedy rád přečetl to usnesení, o kterém se tady už delší dobu baví, které jsme dali dohromady s rozumnějšími poslanci. Proto se navrhuje, aby podobně jako v současnosti projednávaný senátní tisk číslo 263 byla obcím, krajům a hlavnímu městu Praze poskytnuta jednorázová kompenzace ze státního rozpočtu. Obce a kraje v současné době stejně jako stát čelí výzvám, které přináší krize způsobená pandemií koronaviru, jako je program bezúročných půjček, plánovaných investic a další potřeby výdajů. Z těchto a dalších důvodů je problematické zasahovat do očekávaných příjmů. Dofinancování samospráv má mnohé výhody. Stát si především půjčuje za nižší úrok než samosprávy. Samosprávy mají často efektivnější možnost investování do připravených projektů, což může být důležité pro obnovení ekonomiky po konci opatření souvisejících s koronavirovou nákazou.
Já bych požádal poslance, co tady načítají v obecné rozpravě usnesení, aby se k němu minimálně přihlásili, když ne tedy zopakovali, ještě v podrobné rozpravě. Takže nyní s přednostním právem pan poslanec Marian Jurečka a připraví se pan premiér Andrej Babiš.
O čem si můžeme rozhodnout na Hané, o tom si tam rádi rozhodneme. Ale já bych tady navázal na pana premiéra. "Obce a kraje se tak nemusí obávat o své zákonem dané příjmy," což už pravda není. A není pravda, že se na to tady neupozorňovalo před dvěma týdny.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, skončil čas určený pro jednání poslaneckého klubu hnutí ANO, budeme pokračovat. Před přestávkou jsem slyšel žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Potřebný počet hlasů je nastaven. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji panu senátorovi, děkuji paní ministryni. Budeme pokračovat projednáváním bodu, který jsme zařadili do programu schůze na toto místo. Jedná se o bod nazvaný Kompenzace za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výpadku kompenzačního bonusu Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Celý problém spočívá v tom, že následující bod, to znamená kompenzační bonus, slouží k tomu, abychom pomohli v této těžké době podnikatelům. Takže podáváme návrh, nebo budeme podávat návrh - a doufám, že najdeme shodu na tom, aby tato ztráta jim byla kompenzována. Předjímám tím a potvrzuji, že budu hlasovat právě pro poslaneckou verzi v tom dalším bodě, právě proto, abychom dál mohli podporovat, kompenzovat činnost OSVČ. A pokud jde o návrh zpravodaje, tak navrhuji, aby se zpravodajem stal kolega Tomáš Martínek, protože to byl náš společný návrh.
Děkuji, pane poslanče. V tomto případě je rozumné, abychom návrh na zpravodaje schválili hlasováním. Zazněl návrh, aby se zpravodajem tohoto bodu stal pan poslanec Tomáš Martínek. Já zahajuji hlasování. Pan poslanec Martínek byl schválen zpravodajem a já ho prosím, aby se ujal své role. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Farský, poté s přednostním právem pan předseda Jurečka a pak poslanci, kteří se přihlásili písemně.
Když jde ekonomika nahoru, jdou nahoru i příjmy samospráv, když jde ekonomika dolů jako teď, jdou dolů i příjmy samospráv. Poroste regionální nerovnost mezi těmi, kteří už teď byli znevýhodněni, a těmi, kteří byli bohatí. Jsou regiony, kde je velice složité sehnat práci, žít, uživit se, dosáhnout na kvalitní vzdělání, a regiony, které ten problém vůbec neřeší. V tuhle chvíli stahovat finance od krajů a obcí je jako střílet se do nohy. My tím jenom zabrzdíme už tak složitou ekonomickou situaci v celé České republice a jenom ublížíme regionům. Půjčujeme si 300 miliard korun. Není to málo. Tak proč ještě vytahovat peníze od obcí a likvidovat tak regiony?
Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Petr Beitl.
Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, ano, je to tak, že asi u tohoto bodu se odehraje velká část debaty, která souvisí přímo s tou senátní vratkou kompenzačního bonusu. A my tomuto kraji, městům a obcím v něm, máme vzít další peníze. Já s tím nemohu souhlasit, protože je potřeba také přetavit ten dopad do konkrétních dopadů. Kdo dělá zakázky pro města, obce a kraje? To on přímo osobně říkal.
Jestli se nám podaří právě teď najít tu správnou cestu, tak prosím, aby ta cesta byla dlouhodobě udržitelná, tak jak dlouhodobě udržitelný může být právě ten způsob rozdělování rozpočtového určení daní. Moc o to prosím. Protože to, když znejistíme města a obce, znejistíme i řadu dodavatelů, kteří tam jsou, a také vlastně ohrozíme poměrně velké množství pracovních sil. A já si troufnu říct tu věc, že to bude jedna z těch věcí na začátku příštího roku a vlastně v tom příštím volebním období krajů, kdy se bude hledat každá podpora každého pracovního místa, které v daném regionu existuje. Pevně věřím, že se mi podařilo, nastínit alespoň ten rozdíl mezi penězi, které jdou z rozpočtového určení daní, a penězi, které jdou z dotací.
Demokracie, diskuse.
Já zagonguji, pane předsedo, takže tady bude trochu hluk.
To vás chválím.